Považuji ale za skutečně nepřijatelné, aby takovýmto způsobem byly schvalovány naprosto zásadní věci v pracovním právu. Vždy tomu podle mého soudu tak bylo. Já nejsem pamětníkem těch debat, ale vnímal jsem to i v těch minulých volebních obdobích, že většinou na změnách, které byly schváleny, byla nějaká elementární shoda. A dokonce si myslím, že to nebylo jenom za minulých pravicových vlád, ale že to bylo i za minulých levicových vlád. Nevidím tedy důvod, proč by se to teď mělo měnit, a pokud ano, měl by to někdo z vládní koalice vysvětlit veřejnosti. Některé pozměňovací návrhy tedy byly skutečně přijaty na výboru proti zásadnímu nesouhlasu zaměstnavatelů. Asi na to má prostě nějaký jiný náhled.
Dále chce paní poslankyně Černochová zařadit sněmovní tisk 965 - novelu Ústavy. Návrh byl přijat. Paní poslankyně Pěnčíková chce bod 191, sněmovní tisk 1046, zařadit na tento pátek 26. 5. po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Pan poslanec Leoš Heger se omlouvá dnes mezi 16.30 a 19.00 z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá dnes do 17.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Komárek se omlouvá dnes od 14 do 15 z osobních důvodů. Přistoupíme k prvnímu bodu a tím je
Toto usnesení a jeho urgentnost mělo řadu důvodů. V prvé řadě šlo o přímou delegitimizaci státu, se kterým má Česká republika silné a historické přátelské vazby, v druhé pak o obecnou delegitimizaci celého západního kulturního okruhu, který odvozuje své základy mimo jiné právě od událostí na Chrámové hoře, událostí, které se staly dlouho před vznikem islámu. Namísto toho věnuje svou pozornost a energii napadání jediného skutečně demokratického státu v regionu Blízkého východu, a tak nepřímo posilování jeho nepřátel, mimo jiné nepřátel, kteří mají na mušce i nás, tedy celý západní svět. Uplynulo něco přes půl roku a UNESCO je tu s další novinkou. V této souvislosti nutno připomenout, že prakticky celý demokratický svět, ke kterému my se hlásíme, nezpochybňuje izraelskou suverenitu nad západní částí města, kde mimo jiné sídlí náš partnerský Kneset, kam pravidelně jezdíme na jednání. A opět nejde jen o otevřený útok na Izrael a jeho právo na existenci, ale i o flagrantní porušení mandátu organizace UNESCO. Pro úplnost nutno dodat, že v seznamu památek zaštítěných organizací je zapsáno jeruzalémské Staré město a jeho zdi, tedy žádné neurčité svaté město. UNESCO si tedy v tomto případě svévolně rozšířilo mandát na území, které nepatří do jeho agendy. Pět z nich - Německo, Nizozemí, Itálie, Velká Británie, Řecko a Litva - proto hlasovalo proti přijetí této rezoluce. v tomto případě by Poslanecká sněmovna neměla k tomuto vývoji mlčet nejen proto, že jde o další útok na Izrael.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych jen stručně reagovat na to, co řekl pan předseda Pilný. Ale pro to musíme něco udělat, a ne se podvolit celé otázce a zasklít to tím, že budeme respektovat, že tyto a tyto benefity už nejde protlačit. To nakonec ukáže hlasování.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní mám přednostní práva pana poslance Zavadila, Marksové a Sklenáka v tomto pořadí.
Dovolte mi několik reakcí na předřečníky, ale i určité filozofické zamyšlení. Na to se zapomíná. Neříkám s úctou, úctu si musíme zasloužit, ale s respektem. Jenom krátká poznámka. A znovu opakuji, já rozumím jiným návrhům, jiným názorům, a natolik vy, co jste v sociálním výboru, to dobře víte. Nesnáším hloupost. Pojďme se o tom seriózně někde pobavit.
Děkuji panu poslanci Zavadilovi.
Já si skutečně za klub občanských demokratů beru slova kolegy Zavadila k srdci, chceme o tom jednat, chceme se o tom bavit.
Kolega Sklenák má také přednostní právo a pak je pan poslanec Rais, Černochová a další. Celkově tedy máme přihlášeno v obecné rozpravě deset lidí a jednu faktickou poznámku.
Dobré odpoledne, milé dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážený pane předsedající. První pozměňovací návrh se týká úhrad zubních plomb z veřejného zdravotního pojištění v důsledku nového evropského nařízení o rtuti, které mimo jiné omezuje používání zubního amalgámu, což je kovová slitina rtuti s jedním nebo několika kovy. V případě nedózovaného amalgámu dochází ke smíchávání kovového prášku a rtuti, ze kterých je vytvořena výplň zubu, a to ručně, nebo pomocí přístrojového vybavení v ordinaci stomatologa. Dózovaný amalgám je naproti tomu dodáván v kapslích, které obsahují přesně stanovený poměr rtuti a kovů, čímž je sníženo riziko nesprávného poměru obou složek, zejména pak riziko, že zhotovená zubní výplň bude obsahovat vyšší procento rtuti, než je zdravotně vhodné. Tento postup je také významně bezpečnější pro zdravotnický personál. Unijní nařízení dále zakazuje použití amalgámu v jakékoli formě u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen. Změna úhrady z nedózovaného amalgámu na dózovaný by měla pro systém veřejného zdravotního pojištění představovat zvýšení ročních nákladů v řádu několika desítek, maximálně jednotek stovek milionů korun. Tolik k prvnímu pozměňovacímu návrhu. Druhý pozměňovací návrh se týká situace osob ve výkonu ústavního ochranného léčení. Tyto osoby jsou podrobeny státem nařízenému omezení svobody, a nemohou tak ve většině případů vykonávat výdělečnou činnost. Na rozdíl od osob ve výkonu trestu, osob ve vazbě či zabezpečovací detenci však nejsou tyto osoby vyjmuty z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tím v prvé řadě vznikají nevymahatelné dluhy zdravotním pojišťovnám a stejně tak vzniká i problém na straně osob ve státem nařízeném ochranném léčení. Je přitom nutné zmínit, že celková doba ochranného léčení v ústavní formě může trvat řadu měsíců, ale i let. Ve chvíli, pokud dojde k situaci, že je u těchto nemocných lidí soudem ukončeno nařízené léčení a mají se resocializovat, jsou v reálu zatíženy vážným finančním a potažmo i sociálním problémem, protože se okamžitě ocitají v dluhové pasti v důsledku dluhů na zdravotním pojištění. Je třeba zde zdůraznit, že tímto návrhem se napravuje dlouhodobě namítaný neodůvodněný rozdíl v přístupu k těmto osobám ve srovnání s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby nebo zabezpečovací detence, jejichž situace je velmi podobná a mezi státní pojištěnce již dnes zahrnuti jsou. Tento návrh bude mít dopad na státní rozpočet v řádech jednotek milionů korun v závislosti na aktuálním počtu osob podstupujících ústavní ochrannou léčbu. Na druhou stranu však bude zajištěno, že za tyto osoby bude pravidelně odváděno pojistné do systému veřejného zdravotního pojištění a zároveň nebudou vytvářeny obtížně vymahatelné dluhy a s tím spojené potíže zdravotních pojišťoven.
Děkuji.
My jsme se rozešli po městě. Všichni se na nás usmívali. A já jsem si tenkrát říkala: Co to je? Všichni jsme se samozřejmě těšili, protože bylo volno. Ale všichni jsme taky měli celou dobu zuby v pořádku, protože tehdy opravdu se o to dbalo, a velice pečlivě se o to dbalo.
Děkuji paní poslankyni. A prosím pana poslance Zavadila, který je posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy.
Domnívám se, že péče na samém závěru života je důležitou oblastí, jejíž kvalitu můžeme zlepšovat také s pomocí zařízení, jako jsou právě hospice. Tento komplex péče pak přináší kvalitu závěru lidského života a zároveň neopomíná péči o osoby blízké, které pacienta doprovázejí.
Děkuji, pane poslanče. Ještě přečtu omluvy. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Otevírám podrobnou rozpravu.
Budu velice stručný, protože vím, že čas na jednání není úplně dlouhý.
- Vy jste obdrželi v tom sněmovním tisku, o kterém jsem hovořila.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je jediný rozdíl.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
To je prostě bez debaty.
Děkuji.
Já ho chápu, ale na druhou stranu je potřeba si říct, že je to vlastně vracení do původního stavu, že až na výjimku, až tam ten přepočet těch žáků, takhle to fungovalo do jisté doby. A zatímco krajům jsme to vrátili rok před volbami, to procento, tak obce byly tehdy odmítnuty. Takže zase neříkejme úplně, že to je něco, co je zásadního v tom rozpočtu. Takže je to skutečně srovnání na tu úroveň, která tady už byla.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to totéž, protože já jsem z toho komentáře rozuměl, že přidat se nechce, protože to zvyšuje tlak na deficit státního rozpočtu na příští rok.
Pan poslanec Ivan Pilný a jeho faktická poznámka.
Já ho chápu a velmi ho podporuji. Ale já nemám problém s podporou tohoto návrhu. Já si myslím, že jde naprosto správným směrem, je potřeba to udělat. Sněmovna přijala celou řadu usnesení, která výrazně zvýšila mandatorní výdaje, a to nejen pro tento rok z nějaké rezervy, ale prostě i pro všechny příští rozpočty. Jenom upozorňuji na to, že prostě jednáme nepřímo o státním rozpočtu. Děkuji.
Děkuji.
Jenže to je marné, je to marné, je to marné, jak praví klasik. Vraťme se k té rezoluci. Jak jsem citoval v úvodu, operuje s nově zavedeným pojmem svaté město Jeruzalém, přičemž veškeré dosavadní dokumenty OSN užívaly pojmu Staré Město. Ano, svaté je logicky Staré Město, které je místem tří monoteistických náboženství. Rezoluce UNESCO tak pokračuje v trendu, který se snaží o delegitimizaci Státu Izrael. Izrael je přitom jediným demokratickým státem v regionu Blízkého východu. Z této perspektivy lze tímto útokem na Izrael vidět pokus o delegitimizaci celého demokratického západu.
Děkuji panu poslanci Kortemu.
Děkuji, pane místopředsedo. Hodně z toho, co jsem chtěla na konto UNESCO vám povědět já, tady řekl můj předřečník pan kolega poslanec Korte. Asi si vzpomenete, že jsem tady před vámi stála 19. října 2016, kdy jsem navrhovala podobné usnesení, které se týkalo rezoluce schválené výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Tehdy k mému milému překvapení Poslanecká sněmovna přijala tento můj návrh usnesení, odmítla rezoluci. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v důsledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence. Za třetí jsme přijali, že vyzýváme vládu, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci. Následně část poslanců byla součástí delegace předsedy Poslanecké sněmovny pana Hamáčka, kde jsme našim přátelům ať už z Knesetu, nebo izraelskému premiérovi toto usnesení slavnostně předávali. Bohužel v tom mezičase, a já říkám bohužel, naše vláda neudělala vůbec nic. Čímž neříkám, že klub občanských demokratů toto usnesení nepodpoří. Ale budeme chtít hlasovat o jednotlivých návrzích odděleně a chceme, aby se hlasoval i náš návrh. Členové vládní koalice, myslíte si, že byste nebyli schopni tyto finanční prostředky utratit efektivněji? ODS navrhovala, aby se tyto finanční prostředky převedly do obrany a bezpečnosti, konkrétně jsme navrhovali, aby to bylo na podporu kybernetické bezpečnosti. Vy jste tehdy náš návrh neodhlasovali. Ale na druhou stranu je to málo! To usnesení je slaboučké. My skutečně potřebujeme, aby tam byla nějaká represe vůči této organizaci. A myslím si, že jediná možná represe je skutečně udělat to, co už udělaly některé jiné země, kdy se oprávněně naštvaly z toho důvodu stejného jako my dnes, že z UNESCO se stává politická organizace. Z tohoto důvodu už celá řada zemí, i evropských zemí, neplatí UNESCO příspěvky. A pokud skutečně dneska chceme udělat nějaké gesto, ne pouze slovní, tak udělejme to, o co jsem vás prosila už v měsíci prosinci.
Ještě jednou hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Týká se zvláštních smluv, které uzavírají pobytová zařízení sociálních služeb. Odůvodnila jsem to v obecné rozpravě a jinak zbytek je v pozměňovacím návrhu, kterým jsem vložila pod tímto číslem do systému. Já děkuji za pozornost.
Pan poslanec Heger, potom pan poslanec Kasal.
Je to návrh, který se týká úpravy kritérií pro limitace preskripce lékařů.
Prosím pana poslance Kasala, po něm pan poslanec Vyzula.
Jen bych na závěr chtěl říci, že to bylo podrobně projednáno, tyto změny, jak s ministerstvem, tak s pojišťovnami a ty s tím souhlasí, i co se týká toho finančního dopadu.
Děkuji, pane předsedo. Požádal bych vás touto cestou o podporu.
Ještě omluvím pana poslance Berkovce. Ten se omlouvá od 17. hodiny do konce dnešního jednání z pracovních důvodů.
Dovolte mi, abych se přihlásil v podrobné rozpravě ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem už avizoval.
Také děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku. Postoupíme k bodu Prosím pana ministra zdravotnictví.
Jde o návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, populárně se nazývá valorizací. Výbor pro zdravotnictví návrh zákona projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Z pověření Zastupitelstva Libereckého kraje předložený návrh zákona uvede hejtman tohoto kraje Martin Půta, kterého srdečně vítám.
Chci říct, že neupírám a nikdy jsem neupíral opozici právo na obstrukci. Ale velmi bych chtěl požádat, abychom k obstrukcím nezneužívali to nepsané pravidlo o přestávkách. Naši předchůdci zde zavedli pravidlo, že každý poslanecký klub má nárok na dvě hodiny každý jednací den na přestávku, když o to požádá, a bez dalších diskusí se toto akceptuje. To je vidět. Vezme se přestávka a žádná porada klubu se nekoná. A současně jim není stydno nás kritizovat, že zde máme desítky či stovky neprojednaných bodů. Chci tedy v tuto chvíli jménem klubu sociální demokracie a KDU-ČSL navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Opravdu jsme se radili. Nezlobte se, že se neradíme s vámi. Jsme v opozici, to určitě pochopíte. Když jste tak rozhořčen, že chcete tak projednávat, milé kolegyně, milí kolegové, podívejte se do lavice za mnou. To máme přítomných ministrů, co? Kde jsou ti, kteří chtějí ty desítky a stovky zákonů projednávat dnes, zítra, pozítří? Tak zkuste začít tím, že tady budete vy. Prostě nemluvili pravdu. Například v prvním odstavci prvního vystoupení paní ministryně říká: Toto je dohoda sociálních partnerů. Ta už dneska není v tomto zákoně. Minimálně jeden sociální partner říká, že jste to porušili vy jako sociální demokraté ruku v ruce s odbory. Dokonce mám informaci, že i v průběhu mezi prvním a druhým čtením proběhla nějaká jednání mezi sociálními partnery a šéf odborů říkal: Já o žádné kompromisy nestojím, já mám většinu v Poslanecké sněmovně. Pak jste tady říkali, že tento návrh zákona povede k zpružnění zákoníku práce. Vy navrhujete přesně opačné. Není to pouze kritika. Tak nám to přestaňte vyčítat. Co teď?
Půtovi ráno na poradě, že jeho bod projednáme, budu jenom velmi stručný. Ale nezlobte se, nemohu nechat na této sněmovně ono jednostranné obvinění, že opozice jenom obstruuje desítkami hodin přestávek. Nemyslím si, že by poslanecký klub KSČM za celé toto volební období vypotřeboval vůbec kdy celé dvě hodiny. A když, tak to bylo velmi výjimečně. Co ale jsme si všimli? Prosím, vzpamatujme se. Pojďme aspoň v závěru tohoto volebního období aspoň ty nejnutnější věci projednat. A proto já v tuto chvíli dávám už prostor panu hejtmanovi Půtovi a pojďme jednat o bodu, který je na řadě.
Dobrý den, vážený člene vlády. Zahajuji další den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Igor Jakubčík je přítomen, takže jeho omluvu ruším. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. Nejprve k programu, poté dám hlasovat i o návrhu z grémia.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne.
Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.